Hlasování číslo 236, přítomen 151 poslanec, pro 125, proti nikdo. Další návrh.
Děkuji.
Pan ministr?
Děkuji.
Kdo je proti?
Hospodářský výbor logicky doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Hospodářský výbor doporučuje.
Hlasování číslo 240, 151 přítomných, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.
Hospodářský výbor nedoporučuje.
Kdo je proti?
Hospodářský výbor je bez stanoviska. Hospodářský výbor bez stanoviska.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Děkuji. Já tady stručně navážu ještě na pana kolegu Kováčika. Týkala se například toho, že se na programu budou daleko dříve projednávat dětské skupiny. Mohlo se to dneska vyřešit.
Tato koalice tady celé čtyři roky fungovala, někdy víc viditelně, někdy skrytě, a sociální demokracie jim k tomu sloužila jako užitečný... to si doplňte sami. Ten, kdo v této zemi skutečně drží moc, je hnutí ANO, komunisti a SPD.
Nyní pan poslanec Kováčik. Upozorním, že dnešní jednání podle zákona trvá do 19, respektive 21 hodin.
Jen v reakci, abych nezdržoval příliš a neukrajoval z těch přestávek. Na pana kolegu Jurečku prostřednictvím pana předsedajícího, ale také na pana kolegu Bartoška.
Pak již nemůžeme projednávat třetí čtení, nicméně zde máme na pořadu ještě další věci. Žádný jiný návrh nevidím, takže mi nezbývá...
Děkuji, vážený pane předsedající. Paní a pánové, členové vlády, já budu stručný. Tak se tady musíme dohodnout na tom, jak budeme pokračovat. To si navrhněte sami, pokud nechcete dál jednat, protože my to dělat nebudeme. Protože vy nemáte ani trochu odpovědnosti vůči tomu, aby se tady něco projednalo. Přece není možné upírat ústavní právo k projednání návrhu zákona. My ho máme stejně jako každý z vás. My jsme se o to snažili. Já jsem se včera snažil najít kompromis, ten kompromis uzavřen nebyl. Ale nechtějte po nás, abychom pracovali podle vašich not. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Hospodářský výbor nedoporučuje.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Hospodářský výbor nedoporučuje.
Pan ministr? Kdo je proti? Také nebylo přijato.
Za mě ano, pokud někdo nezaznamenal, že bychom něco vynechali.
Máte slovo.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající. Myslím, že jsme si tady ty věci řekli hodně v rozpravě ve středu, ale přiznám se, po tom hlasování já tady alespoň stručně pár vět musím říct.
Máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Než znovu otevřu přerušený bod, tak vás seznámím s omluvenkami. Prosím.
Děkuji.
Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna..." Děkuji, to bylo stanovisko. Pan poslanec Nacher ještě, ale... Ano, ano, já se k tomu chystám, potřebuji přečíst usnesení, potřebuji, aby nechtěl vystoupit nikdo s přednostním právem, a můžeme se na to vrhnout. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Nyní, jestli dobře vidím, se s přednostním právem hlásí předseda klubu Pirátů, pan poslanec Michálek.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě takové malé ohlédnutí za tou včerejší mimořádnou schůzí. Tady byla mimořádná schůze, na které se mělo projednávat zřízení vyšetřovací komise k věcem koronaviru. Je to vážná věc, máme tady desítky tisíc obětí. Všechny nás to obrovsky trápilo a je to téma, kterému se Poslanecká sněmovna mohla a měla věnovat. Myslím si, že ten postup byl opravdu neadekvátní. Tímto způsobem to podle mě opravdu dělat není možné. Takže protože jste znemožnili tu mimořádnou schůzi a způsobili jste tento stav, tak my se o tom musíme na jednání poslaneckého klubu poradit, jak budeme dál postupovat, a žádám o přestávku v době trvání dvou hodin.
Pak se mi hlásil ještě pan předseda Jurečka, Bartošek, tak nevím... Prosím, máte slovo. Pokud opouštějí sál, aby tak činili v tichosti, abychom mohli vyslechnout všechny projevy. Prosím.
A já jsem z tohoto místa žádal, aby ty mnohahodinové obstrukce skončily a přistoupilo se k hlasování.
Děkuji vám. Hlasování číslo 229, přítomen 151 poslanec, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nejdřív ministr zdravotnictví, který se omlouvá od... Byla ukončena rozprava a zároveň byla vyčerpána i závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tak je to tady. Podle usnesení hospodářského výboru vám řeknu, jak budeme hlasovat. Jako první bychom hlasovali o legislativně technických úpravách. To jsou ty tři věci, které jsem tady načetl ve středu. V případě, že neprojde, budeme hlasovat o nich. Vždycky, když to neprojde, tak pak hlasujeme o tom áčku. A teď pozor. A na konci návrh zákona jako celek.
Nikoho nevidím. Kdo je proti? Procedura byla schválena.
Děkuji. První je návrh legislativně technických úprav, které jsem tady načetl, a byly tři. Nebudu je tady asi znovu opakovat. Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Je to zakotvení ukládání elektřiny, takzvaná akumulace. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Rozhodneme v hlasování číslo 218, které jsem zahájil. Děkuji vám. Hlasování číslo 218, ze 149 přítomných pro 63, proti nikdo. Takže budeme hlasovat o tom, že zákoník práce bude jako druhý bod našeho jednání. Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro? Budeme pokračovat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh je pana poslance Lubomíra Volného a to je porušování lidských práv v souvislosti s vakcinací proti COVID-19, dnes jako druhý bod, to znamená, že bychom se vlámali do těch uzavřených bodů. Kdo je proti? Dalším návrhem byl návrh pana poslance Mariana Bojka, abychom se zabývali porušením zákona o České televizi a Kodexu České televize, a to jako třetí bod našeho dnešního jednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Pavel Žáček podpořil návrh kolegy Bartoška, bylo hlasováno. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti?
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Teď vynechám jednu větu. Děkuji, vynechal jsem jeden odstavec. Výbor projednal 14. července, vláda schválila 27. července, nástup proběhl 15. srpna. Namísto toho se ale Andrej Babiš bojí, a jeho vláda tudíž zároveň strká hlavu do písku.
Nyní s přednostním právem Radim Fiala, připraven je Vojtěch Munzar.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Je to plán, který představila Evropská komise a kterým chce naplnit takzvaný klimatický zákon. Já se obávám, že tento plán tak, jak byl představen, může znamenat výrazný zásah a bude znamenat výrazný zásah do české ekonomiky, a nemůžeme ho nechat bez povšimnutí. Jsme ve stavu, kdy naše ekonomika prošla hlubokou krizí. Jsme svědky rostoucí inflace. Jsou skupiny občanů, které velmi pocítily ekonomickou krizi, a budou se stejně jako naše ekonomika několik let vzpamatovávat. Prakticky to bude zásah do celé ekonomiky, protože samozřejmě ceny energií a náklady na dopravu zasahují do všeho. Všichni víme, že česká ekonomika je velmi výrazně postavena na automobilovém průmyslu. Takže mě by velmi zajímalo, jaký je plán vlády, co vláda chystá, jakým způsobem chce jednat, a proto si dovoluji navrhnout tento bod a navrhuji tento nový bod zařadit po pevně zařazených bodech.
Máte slovo. Ne, už se nehlásí, dobře.
Vážený pane kolego, Česká republika není pouze Ústecký kraj. My si vás nebereme jako rukojmí. Problém pana Bronislava je, jak jsem už říkal, že ten byt je ve špatném stavu, na nějakých místech se objevila plíseň, a když tam zajde ten terénní pracovník, který tam pravidelně chodí, tak řekne: to není podle nových předpisů, tady na to nemůžete pobírat příspěvek, proto si to nějak zařiďte. Tomu já opravdu nerozumím.
Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl vaším prostřednictvím reagovat na kolegu Foldynu. Je to převážně problém v Ústeckém kraji, nicméně ten váš návrh se týká celé republiky. A ten váš návrh hází do jednoho pytle lidi s různými životními osudy. A to je ten základní problém. Současně ale házíte do toho samého pytle invalidní důchodce, matky samoživitelky, seniory, lidi s duševními onemocněními. A na všechny ty skupiny dopadne tento zákon. Na všechny ty skupiny. A je potřeba vždycky přemýšlet, když navrhujeme nějaký zákon o tom, jaký bude dopad na celý stát. Já uznávám problémy, které jsou v ghettech v Ústeckém kraji. Ale to přece neznamená, že hodíme další desítky tisíc lidí do jednoho pytle a uvrhneme je do existenčních problémů. Navíc před chvílí jsme tady slavně rušili umisťování malých dětí do kojeneckých ústavů, a teď vy se zase chystáte nahrnout další lidi a další děti do ústavní péče nebo odebírat je rodičům jenom proto, že jejich rodiče jsou chudí. Zase chcete zhoršovat sociální situaci u nás.
Vážené dámy a pánové, tak já jsem si všiml, že my tady už tedy několik měsíců se snažíme dostat k poslednímu závěrečnému hlasování návrhu SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A Piráti to tady blokují. Blokují to, protože podporují nepřizpůsobivé. A teď si našli novou výmluvu, že prý návrh SPD postihne nějaké ohrožené důchodce a zdravotně postižené lidi. A proč to říkám? Protože to, jakým způsobem přesouvají peníze Piráti, vidíme přesně na pražském magistrátu. To znamená, zdražili jízdné na MHD, protože prý nejsou peníze, a zároveň vyplatili teď v krizi letos peníze, vyplatili podporu homosexualistickému festivalu Prague Pride. Takže to je to zacházení Pirátů s penězi. Je to hrůza! Nechte už těch lží prosím vás! Je to návrh na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, naopak díky tomuto návrhu máme získat další peníze na podporu slušných a řádných lidí. Takže prosím vás, fakt je ten - mám posledních deset sekund - Piráti podporují nepřizpůsobivé, blokují návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými a doufám, že to vyhodnotí voliči v říjnových volbách a nebudete nikdy ve vládě.
Děkuji.
Děkuji i já kolegovi Ferjenčíkovi. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane Ferjenčíku, já nemám v nejmenším chuť poškodit jakkoliv lidi, kteří pracovali nebo kteří pracovat nemohou, kteří jsou invalidní nebo jakkoliv. Podívejte se, já se držím jedné zásady. Já si myslím, že lidi, kteří pracují, tak by se měli mít velmi dobře. Lidi, kteří nemohou pracovat, by se měli mít důstojně. Důstojně, a to se týká těch postižených a tak dále. Důstojně. A ti, co zastupujete teď vy Piráti tady, vehementně, ty, kteří nepracují, tak ať se mají blbě, mně to je úplně ukradené. To mě vůbec nezajímá. Hlavně když ti, co pracují, se budou mít dobře a důstojně ti, co pracovat nemohou. A to je celá politika! Pojďme hlasovat, protože přece vy víte už, jak se bude hlasovat v té Sněmovně, že to chcete zdržovat? Víte to dopředu?